Děkuji za slovo. Takže prosím nenálepkujte tady lidi, kteří mají k tomu návrhu výhrady, tím, že chtějí znemožňovat stavění.
Problém přece není v tom, že chybějí úředníci. Problém není nedostatek odborníků a úředníků. Ten problém je, že státní správa dostává neustále nové a nové kompetence a zvyšuje se byrokracie.
To byla poslední faktická poznámka.
Bylo tady zmíněno, že není dostatek odborníků na daných úřadech územního plánování. Ale řekněme si otevřeně, že nedostatek odborníků není v současné době... To je první takový argument. Ale přece už tady bylo také několikrát zmíněno, že připravovaný tisk 76, kde se řeší novela zákona 416, bude tady tuto tematiku řešit. Několikrát se to tady točilo. Navrhuji, aby tento tisk byl zamítnut v prvním čtení.
Děkuji. O tom samozřejmě budeme hlasovat. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Pokud ne, tak ji končím.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás ještě jednou na závěr této plodné diskuse požádal o podporu toho, aby daný návrh postoupil do druhého čtení. Máme tady objektivně existující problém, který vznikl novelizací stavebního zákona. Máme tady stovky a tisíce lidí marně čekajících až 55 týdnů na stavební povolení.
Nicméně asi se všichni shodneme na tom, že teď prostě problém máme. A máme k němu dvě cesty. A na to nic by doplatili zejména ti stavebníci a zejména ti nejmenší. Děkuji za pozornost.
V obecné rozpravě nyní vystoupí paní poslankyně Kovářová, po ní pan poslanec Kupka.
Děkuji za slovo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Naše novela řeší nejenom problémy občanů, ale také problémy obcí. Obce si podávají žádost o dotace s tím, že stavební povolení mohou doložit později. Samozřejmě mají podanou žádost o stavební povolení a myslí si, že nebude žádný problém vydat stavební povolení. Důsledky oné úpravy jsou zřejmé. Za prvé, obec přijde jednak o dotaci, a za druhé tím pádem nemůže postavit tolik potřebnou infrastrukturu ve své obci a to si myslím, že je škoda. Podobná situace zde nastala v minulém období, pokud si kolegové, kteří tady byli, vzpomínají, kdy nešťastnou úpravou došlo k tomu, že nebylo možné pokládat infrastrukturu vodovodní či kanalizaci do krajských komunikací, a tehdy došlo k tomu, že se zcela zastavila část výstavby právě oné infrastruktury, to za prvé, a za druhé obce přicházely o dotace. Převládl zdravý rozum a došlo k tomu, že se zde v Poslanecké sněmovně zapomnělo, kdo je koalice, kdo je opozice a že ten návrh byl opoziční, a Sněmovna velkou většinou hlasů náš návrh schválila, a tak odblokovala výstavbu vodovodní a kanalizační infrastruktury. Vážené dámy, vážení pánové, doufám, že i v tomto případě převládne zdravý rozum a že naši novelu propustíte do druhého čtení, a prosím vás tedy, abyste tak učinili. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Všichni říkáme, jak je potřeba zmenšovat byrokracii. Vezměte si, že jenom ve středních Čechách tato nová povinnost přinesla 150 tisíc nových úkonů ročně, nových razítek, lejster a povinností. To má reálný negativní dopad na průběh stavebních řízení. To není teorie. Tady opakovaně zaznívalo, že reálným výsledkem toho opatření jsou stavebníci, kteří čekají dlouhé měsíce na to, aby mohli začít realizovat svoje záměry. Nic významného se v těch stanoviscích nedočtete. Samozřejmě jsou místa, kde ten problém je menší, a potom jsou místa v okolí Prahy, kde ten problém je extrémně závažný a znamená opravdu zdržení pro jednotlivé stavby dokonce v řádu několika měsíců. Co se dozvíme od toho orgánu územního plánování? Myslím si, že i to je důležitý důvod k tomu, abychom se snažili to znovu omezit a opravdu zjednodušit tento důležitý správní postup. Poznámka k tomu, kdo by tedy měl zajistit onu koordinaci a jestli to už v tomto bodě vlastně není trochu postavené na hlavu.
Pan zpravodaj si nepřeje závěrečné slovo? V tom případě budeme hlasovat. Ptám se, kdo je pro zamítnutí. Návrh byl přijat a návrh zákona byl zamítnut v prvém čtení. Ještě přečtu omluvu pana ministra Stropnického od 11. do 16. hodiny z pracovních důvodů. Paní poslankyně Majerová. Prosím pana poslance Volného, aby uvolnil prostor. Výborně.
Dámy a pánové, všichni to známe. Zvolme si libovolnou velkou nemocnici. Když jdeme k ní, tak vidíme velké cedule: objednání pohřbů, příjem šatů... A to je to poslední, co chce člověk vidět, když jde na operaci, na návštěvu nebo z návštěvy. Regulace uvnitř areálů zafungovala, ale, a tady je potřeba zmínit, nebrání to třeba tomu, aby pohřební služba sídlila uvnitř areálu. Jsou pohřební služby, které sídlí uvnitř areálů nemocnic, nemají tam reklamu a všechno je v pořádku, všechno funguje. Dámy a pánové, rád bych apeloval na všechny, kteří tento problém chtějí řešit, aby pustili tento návrh do dalšího čtení a do výborů. Je možné debatovat o té vzdálenosti, je možné debatovat, jestli to nevztáhnout jenom na zdravotnická zařízení, jestli třeba nevypustit sociální zařízení. Komu zjednodušíme život? Nejvíce zjednodušíme život ředitelům těchto zařízení a zaměstnancům, kteří musí denně vysvětlovat, proč trpí takovou reklamu před vchodem. Denně vysvětlují, že s tím nemohou nic dělat, denně vysvětlují, že to musí regulovat zákon, že oni za to nejsou zodpovědní. Denně vysvětlují, že nemají nic z toho, že před vchodem jsou obrovské cedule objednání pohřbů nebo příjem šatů. Věříme tomu, že je tady dost poslanců, kteří tento problém chtějí jednou provždy vyřešit.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Nikdy jsem to neslyšel. Jsou nemocnice, a není jich málo v České republice, které ve své blízkosti mají hřbitovy. To samé je v mnoha jiných dalších věcech. Já chápu, že reklama na pohřebnictví uvnitř areálu je špatně, protože uvnitř areálu by vlastně neměly být žádné reklamy. Ten je buďto monoblokový, pak nemá místo, kde by ty reklamy byly, nebo je v zahradě, a pak ta zahrada má být krásná, zelená, pro ty pacienty, co tam leží. A pravda je, že pohřebnictví není o reklamě. Pohřebnictví je o tom, jak ty pohřební služby s těmi pacienty, nebo těmi jejich pozůstalými komunikují. Ale ona tam musí mít ze zákona cedulku, která říká: tady je pohřební služba. My s tím máme bohaté zkušenosti. Tak si to promítněte, všechny ty prostaty, které operujeme, všechna ta víčka, která operujeme, a ty desetimetrové plakáty. A tu ona musí mít ze zákona a také proto, že ji musí nějakým způsobem ti lidé najít.
Navržená úprava může dle vlády ohrozit naplňování cílů a úkolů územního plánování, tedy vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Navrhovatelé dle vlády pomíjejí negativní dopady návrhu dané snížením koordinace záměru v území a rizikem nekonzistentního postupu stavebních úřadů. Vláda dále upozorňuje na legislativně technické nedostatky předloženého návrhu. Jedná se tedy o řešení totožné problematiky. To je třeba zdůraznit, že je to totožná problematika, takže se tady bavíme o jedné věci ve dvou případech.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, tak já předně bych chtěla poděkovat za to, že skutečně se snažíme ty věci řešit. Vlastně po novele stavebního zákona je možnost umísťovat stavby při vydání společného rozhodnutí celá řada stavebních úřadů. Mezi nimi jsou tzv. čtyři speciální stavební úřady. Jde o to, že když bylo rozhodnuto o tom, aby se urychlilo stavební povolení a bylo tzv. jedno společné řízení, tak se ale musí někdo postarat o to, aby se to v tom území zkoordinovalo. Protože dneska je ta situace taková - já vám dám konkrétní příklady. Děláme změnu ve stavebním zákoně, ale prosím, tak jak je dneska připraven tento návrh od pana poslance Rakušana, moc prosím, ne, protože to navrhované zrušení povinnosti orgánů územního plánování před vydáním rozhodnutí v prvním stupni nahradit z moci úřední závazné stanovisko, které by se dostalo do rozporu s politikou územního rozvoje nebo později vydanou územně plánovací dokumentací, by vedlo k tomu, že by případná změna takového závazného stanoviska byla možná již pouze v řízení o odvolání. Tím by se celý ten proces naopak prodloužil, protože samozřejmě by ta koordinace v tom území jako takovém nebyla. Takže já ještě jednou moc prosím o to, aby skutečně, jde o ty velké stavby, kde je to společné řízení, je to o tom, že orgány územního plánování to musejí koordinovat. Ale znovu apeluji na to, pozměňovací návrh pana Kolovratníka je projednán s Ministerstvem pro místní rozvoj, je plně v souladu s legislativou, na rozdíl od tohoto zákona.
Děkuji. Na vystoupení paní ministryně budou s faktickými poznámkami reagovat páni poslanci Rakušan a Gazdík.
Děkuji vám, pane předsedající. Kdo pozorně paní ministryni poslouchal, tak ji určitě slyšel. V argumentu vlády se uvádí, že máme zachovat lidem právní jistotu a nechat tuto změnu působit dále, protože je to příliš rychlá změna. Takže tady už máme první rozpor v té argumentaci. Přeci buď tedy říkáme, že je to v pořádku a nechme to působit, ať zachováme právní jistotu, anebo připravujme nějakou změnu, protože se prostě hlásíme k tomu, že je to špatně. I proto říkám, že ten náš návrh - nejenom můj, ale náš - mohl být nositelem té změny a mohl být tedy posunut do druhého čtení a v tom druhém čtení jsme samozřejmě mohli debatovat o jeho jednotlivých danostech a provazbě. Dále prostě nesouhlasím s tím, že soulad s územním plánem je schopen posoudit jenom úředník na obci s rozšířenou působností. Vážená paní ministryně, já takové obci starostuji. To je teoretizování o něčem, co z praxe obcí neznáte.
Pan poslanec Gazdík a jeho faktická poznámka.
Paní ministryně správně uvedla, že snahou vlády bylo zrychlit stavební řízení. Inu, nepovedlo se. Výsledkem je naprosto přesný opak.
Reklama dneska v této oblasti nemá žádný význam. Ty pohřební služby mají fungující systém, ze kterého získávají informace, kdo zemřel, a na jeho příbuzné se obracejí mobilem nebo elektronicky. Myslím si znovu, že toto je věc, která je anachronická a že regulovat reklamu -
Já bych jenom podpořil pana kolegu Svobodu s jeho velice racionální argumentací.
Jenom velmi rychle. Ano, máme spoustu jiných důležitých a vážných problémů a já o jednom budu mluvit odpoledne. Ale jestliže tady zaznělo, že reklama na pohřebnictví nevadí, tak vadí.
Tak to byla poslední faktická.
Děkuji za slovo. My bychom si přáli debatu stručnou, ale věcnou, protože nám je jasné, že to není opravdu ten nejdůležitější problém, co trápí tuto zemi, ale je to něco, co by se přece jen probrat mělo, jestli ten etický aspekt nepřevažuje. Ale není to k tomu, aby na něco takového dělali stížnost, pouze si prostě tak jako řeknou - vrátím se ještě odsud domů, nebo tady už zůstanu? O co asi jde, a to je potřeba zdůraznit nejvíc, jde o velikost těch reklamních ploch. To je asi to hlavní, na co bychom zaměřili náš komentář. Jako u reklamy obecně jde o míru. Myslím, že ty momenty, kdy se člověk skutečně pozastaví, až lekne, jsou u velkých billboardů. Jakmile je ta reklamní plocha na pohřební službu velká, tak to působí úplně jinak než menší reklamní nosič. Předložený návrh vzbuzuje řadu otázek, zejména jaká všechna zdravotnická zařízení by to zahrnovalo, jak by ty příslušné pohřební služby zjišťovaly, kde mají ta zdravotnická zařízení v okolí. To je nám všechno jasné. Do nemocnice nechodíme proto, že bychom si to vybrali. Do nemocnice chodíme proto, že musíme. A proto je to věc, na níž přece jenom musí být nějaká obecná shoda, jak to bezprostřední, skutečně naprosto bezprostřední okolí a samotné prostředí nemocnic vypadá, jaký je tam ten veřejný prostor, kterému se v případě onemocnění a hospitalizace nemůžeme vyhnout.
Děkuji, pane předsedající. Na rozdíl od předřečníků, kteří jsou proti tomuto návrhu zákona, si myslím, že každý z nás, který je nemocný nebo má nemocného někoho blízkého, má vždycky strach a potřebuje slova útěchy a povzbuzení, potřebuje pomocnou ruku. Ptám se, kde je etika. Jde tedy pouze o obchod za každou cenu bez ohledu, jestli se to hodí, nebo ne? Nakonec jsme to my, Poslanecká sněmovna, která by se tímto zákonem měla zabývat. Myslím si, že těch 500 metrů od vchodu do výše uvedených zařízení je to nejmenší, co můžeme pro tyto lidi udělat. Ale reklama na pohřební služby, si myslím, že opravdu není důstojná. Potom člověk vlastně už myslí na to nejhorší a to snad nikdo nechceme.
Děkuji. Mám tady nyní tři faktické poznámky.
On má asi nějakou obsesi mnou, protože mě zmiňuje velmi často. Tak já skutečně jsem veterinární lékař. Je pravda, že se dá říct, že na to odborník skutečně jsem. Také jsem eutanazii u zvířátek někdy prováděl.
Děkuji. To, co je okolo toho, je neregulovatelné. Pokud zakážeme reklamu, budou tam větší cedule na dveřích těch firem, které to dělají, bude silnější oslovení masmediálně. Prostě je to věc, která nemá řešení. A v Praze, znovu říkám, to není problém, v Praze jsou reklamy všude.
Každopádně proč asi ANO nechce v tuhle chvíli ten nominační zákon. Člověk by čekal, že komunisté budou trvat na sektorové dani, na progresivním zdanění. To, co po volbách říkali, že jsou jejich zásadní vyjednávací priority.
Dámy a pánové, naše strana šla do Poslanecké sněmovny jako protikorupční strana a ukazuje se, že jaksi napříč politickým spektrem není zájem řešit korupci. Včera jsme navrhovali hlasování o ČEZu, zamítnuto velkou většinou. Bod nebyl zařazen. A byl to velký boj vůbec vysvětlit, že zakrývat některé informace nemá smysl. A dnes se bavíme o nominačním zákonu. Takže já bych chtěl požádat přítomné poslance, aby pro tento návrh hlasovali, aby ho pustili do dalšího čtení a mohli jsme se v klidu ve výborech pobavit o tom, protože některé ty výtky určitě uznávám, že jsou relevantní, tak je pojďme zapracovat a pak zákon schválit.
Děkuji. Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Michálka.
Já jsem chtěl ještě krátce ke kolegovi Staňkovi. Já jsem chtěl pochválit to, co udělalo hnutí ANO v Brně. To, že dali dohromady vlastnickou politiku města Brna. To je naprosto správný postup. A to, že ji schválilo zastupitelstvo, to je také správný postup. To je také správný postup. Stejně tak se snažíme, aby byly nastaveny kontrolní mechanismy podobně, jako je nastavilo zastupitelstvo města Brna. Je to úplně to samé, akorát v provedení státní moci. Dneska jsou ty akciové společnosti absolutně bez kontroly.
A máme dvě minuty. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Já se pokusím být krátký a nevyužít ty dvě minuty, které nám zbývají do konce času. To považuji za trošku problém.
Děkuji.
Z toho důvodu v tuto chvíli už nebude žádná diskuse nebo rozprava, protože jsme uprostřed těch voleb, a já v té nejstručnější formě jenom zrekapituluji, co volíme. První bod, tedy bod č. 93 je návrh na volbu jednoho člena Rady České tiskové kanceláře. Je to druhá volba a druhé kolo. Volíme tedy jedno místo. Těmi postupujícími, z kterých budete vybírat, je Jana Gáborová, která měla v minulém kole 88 hlasů, a pan Kristián Chalupa s 35 hlasy. Na volebním lístku budou dvě jména. Volí se jeden. Znovu opakuji a prosím, vybraného kandidáta zakroužkovat číslo před jménem a druhého kandidáta, pro kterého jste se nerozhodli, označit křížkem. Bod 95 je opět v druhém kole. Do druhého kola na ta dvě neobsazená místa je tedy volba zúžena na čtyři kandidáty. Postupují a vybírat budete z následujících nominantů: Monika Oborná s 89 hlasy, Jitka Věková se 74, Petr Havel s 50 a Ladislav Velebný s 27 hlasy. Prosím o otevření dalšího volebního bodu.
Tak, děkuji. Přerušuji bod 95 pro provedení tajné volby. Máte slovo, pane předsedo.
Tak, a to je poslední z dnešních třech bodů. Opět druhé kolo. V prvním kole jsme... Je to volba jednoho člena Rady Českého rozhlasu. My jsme před týdnem, ta místa byla neobsazená dvě, zvolili jednoho kandidáta. Byl to pan Petr Arenberger se 150 hlasy. A zbývá provést druhé kolo k doplnění jednoho zbývajícího člena. Do toho finále tedy... je zúženo a postoupili dva kandidáti - Zdeněk Mahdal s 83 hlasy a Jan Jirák se 46 hlasy. Vaše hlasy tak propadají. Kandidáta nebo kandidáty, pro které jste se rozhodli, označujete kroužkem číslo před jménem a u těch ostatních dáváte křížek na to číslo před jménem.
Děkuji, pane předsedo.